Právě Andrej Babiš na začátku tohoto volebního období sliboval v rámci strategie Digitální Česko centrální řízení IT zakázek, sliboval koordinaci, sliboval odbornost, a dokonce zřídil funkci zmocněnce pro IT, který se mu osobně zodpovídá. My se v případě, že tento bod bude zařazen, ještě domluvíme, na který přesně den bychom tento bod zařadili.
Tedy pouze zařazení nového bodu. K pořadu schůze jako další vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás požádala o schválení zařazení nového bodu, který nese název Informace vlády České republiky o zabezpečení dostatečných kapacit předškolního a školního vzdělávání včetně jejich financování. Podle posledních informací například ve Středočeském kraji, který si nechal zpracovat studii, chybí ve středních Čechách tisíc míst v mateřských školách a asi 8 tisíc míst ve školách základních. Tento problém však není jen problémem Středočeského kraje, ale i krajů jiných. O tom svědčí seznam nedostatečných kapacit ze všech krajů, který jsme předali panu premiérovi. Většinou se jedná o velké investice v řádu desítek až stovek milionů korun a je jasné, že obce samy tuto problematiku a tuto nedostatečnou kapacitu samy řešit nemohou. Bohužel stávající dotační tituly na Ministerstvu financí a Ministerstvu školství přehlížejí potřeby obcí nad 3 tisíce obyvatel, ale i menších obcí, které potřebují uskutečnit investice vyšší, než je 20 milionů korun.
Pan poslanec Řehounek má zájem.
Ten komplexní pozměňovací návrh, který byl vypracován, si myslím, že je opravdu dobrým konsenzem, a jenom chci připomenout kolegům, že jsme ho schválili napříč politickým spektrem 132 hlasy, takže já jako zpravodaj garančního výboru prosím kolegyně a kolegy, aby podpořili sněmovní verzi.
Zpravodajka ústavně-právního výboru není přítomna, tedy otevírám rozpravu. Prosím, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi jen pár slov k vrácenému zákonu, který jsme podali z jediného důvodu. Chtěli jsme jednoznačně uložit všem, kdo hospodaří s veřejným majetkem, zákonnou povinnost péče řádného hospodáře, což je přesný zákonný termín. Nutnost přijmout tuto úpravu se ukázala u mnoha kauz z minulosti řešených Nejvyšším kontrolním úřadem, policií a podobně, kde nebyla zcela zřejmá odpovědnost jednotlivých odpovědných osob, ale i organizací a účastníků těchto vztahů. Změnu měl přinést tento zákon. Ve finále máme před sebou kompromisní znění, které odešlo se souhlasem Sněmovny do Senátu. Podstata změny by měla být primárně v preventivním účinku. Každý rok se tady nad rozpočtem dohadujeme, kolik kde dát miliard či procent z rozpočtu. Popravdě není až tak důležité, kolik procent z rozpočtu dám na to či ono, ale důležité je, jak efektivně ty peníze stát a jeho složky umí využít. Tedy fakt, že určitá část prostě vyletí komínem téměř bez užitku. Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás závěrem opět požádat o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji všem kolegům z ostatních stran za spolupráci, abychom zpřísnili zpravidla pro nakládání s veřejnými penězi a majetkem.
Je prosím nějaký další zájem vystoupit v rozpravě? Budeme hlasovat. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Všichni jste odhlášeni. Potřebný počet hlasů máme nastaven. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Děkuji panu senátorovi, děkuji zástupci navrhovatelů a končím projednávání tohoto bodu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
A nyní se budeme zabývat dalším bodem. Než budeme pokračovat, s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.
Já samozřejmě respektuji to hlasování a akceptuji, že tohle se stane součástí našeho právního řádu.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi jenom v rychlosti skutečně shrnout, co je hlavním cílem návrhu zákona, a to je tedy zejména rozšíření působnosti stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního rozvoje a které jsou v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj.
Dobrý den vážený pane předsedo, členky, členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Tito poslanci zde řádně vykonávali svůj mandát a to, co přísluší kompetenci daného výboru, kde jsou členy. Tak jako naši členové kontrolního výboru Poslanecké sněmovny také mají své určité povinnosti. Bylo to na titulních stránkách některých deníků a není to příjemná záležitost. Díky moc za toto, pokud to naplníte. A teď ještě k programu této schůze.
Já poprosím všechny přítomné o klid! Pokud je možno, usedněte na svá místa a sledujte probíhající jednání. Já vám děkuji. Jen technicky. Za ty tři zprávy. Takže jsme si upřesnili. Další přednostní právo, které se mi právě přihlásilo, je pan místopředseda Okamura.
Migranti křičí islámské Alláh agbar, Bůh je velký, útočí kameny a vším možným, co se dá zapálit a vrhnout na řecké policisty. Proto je potřeba všemi silami nekompromisně bránit hranici proti vstupu nelegálních migrantů do Evropy. Není normální, aby člen Severoatlantické aliance Turecko nerespektoval hranice svého partnera a spojence v Alianci a zcela otevřeně narušoval jeho hranice a ohrožoval bezpečnost všech spojenců vyháněním migrantů na území Evropské unie. Jako první by se měla k tomuto problému postavit tato Sněmovna.
Omlouvám se. Zaregistroval jsem návrh na zařazení nového bodu. Dnes první bod. K pořadu schůze nejprve s přednostním právem pan ministr Hamáček.
Jde o to, že návrh zákona o státním zastupitelství měl být předložen Poslanecké sněmovně v červnu minulého roku. Takže devět měsíců tam leží, práší se na ně. Paní ministryně měla předložit vlastní návrh. My jsme jí dali, řekl bych, dostatečný prostor k tomu, aby vyjednávala se státním zastupitelstvím a dalšími institucemi, ale dosud do Poslanecké sněmovny, pokud vím, nic nedošlo.
Těch návrhů padlo poměrně dost, takže budeme nyní hlasovat. Budeme tedy hlasovat o návrhu grémia Poslanecké sněmovny. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nejprve tedy budeme hlasovat o zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro. Návrh přijat nebyl. O pevném zařazení tedy již nebudeme hlasovat. Dále je zde návrh pana předsedy Jurečky, abychom zařadili nový bod Opatření vlády České republiky k řešení hrozící migrační krize. Zachytil jsem návrh na odhlášení, kterému jsem právě vyhověl, přihlaste se prosím znovu svými identifikačními kartami. A budeme hlasovat nejprve o zařazení nového bodu - Opatření vlády České republiky k řešení hrozící migrační krize. Ptám se, kdo je pro. Tento návrh nebyl přijat. Nebudeme tedy hlasovat již o pevném zařazení. Akutní pomoc Řecku při zvládnutí migrační krize. Nejprve tedy zařazení nového bodu. Dále je zde návrh pana poslance Ferjenčíka na zařazení nového bodu Výsledek hospodaření České republiky za první dva měsíce tohoto roku. Nejprve zařazení nového bodu. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Návrh přijat nebyl. Ptám se, kdo je pro. Tento návrh také nebyl přijat. Původně jste navrhoval ministra vnitra a pak jste říkal na mikrofon vlády, takže vracíme se k původnímu znění Informace ministra vnitra o vyslání českých policistů na pomoc řeckým kolegům. Kdo je proti? Nemám zde avizovanou kontrolu hlasování. Budeme tedy hlasovat o pevném zařazení. Zahajuji hlasování.
Já patřím k těm, kteří návrh Senátu na zvýšení trestu podpoří. Já myslím, že je spíše ukázkou beznaděje, neboť státní správa, která má dostatek legislativních nástrojů na to, aby si s tím poradila, příliš nekoná. A tady si myslím, že státní správa má nástroje na to, aby tyto věci vymáhala a aby konala. Bohužel veřejnost není svědkem, že by se něco takového dělo, a je to škoda. Nemáme dobře propracovaný systém, co s těmi týranými zvířaty. Teď mám na mysli zejména velká hospodářská zvířata Doufám, že nebudou ty zmíněné paragrafy zneužívány jiným způsobem, že budou mířit na ty množírny, tak aby chovatelé hospodářských zvířat mohli v souladu s tím, jak...
Já nejsem žádným příznivcem týrání zvířat. Vždycky jsem si myslel, že za to lidé mají být trestáni a že to je v pořádku, když jsou trestáni za týrání zvířat. Je to boží tvor a člověk se k němu má chovat slušně. Tady vůbec není vymezeno, že se má jednat o nějaké množírny, že se jedná o nějaký chov doma. To je přísnější než jakékoliv jiné tresty, které máme v oblasti životního prostředí. Když vypálím les se vším všudy, tak dostanu menší trest, než když budu chovat zvířata v nevhodných podmínkách. Vím, že je tady většina rozhodnutá hlasovat pro, že je přesvědčena, že tady bráníme naše nebohé domácí pejsky a kočičky před těmi zvířaty, která se k nim chovají tak, jak se k nim občas chovají, a že to potřebujeme. A můžeme to udělat v trestním zákoně, který máme otevřený příští týden. Ale o to bohužel vůbec nejde.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.
Musím říct, že jsem doporučoval, abychom přistupovali k těmto záležitostem plošně, to znamená systémově, jak bylo řečeno kolegou Stanjurou. Bezpečnostní rada státu rozhodla, jak rozhodla, já to komentovat nebudu. Něco s tím vyvést musíme, my se k tomu postavíme. Že to je 60 milionů ztráty, a že tedy nevíme, co s tím budeme dělat, je pravda. Já žádnému hejtmanovi nemůžu nařídit, to jsou mí kolegové, já jsem na úplně stejné úrovni. To znamená, že zítra na té Bezpečnostní radě státu, tak jak je mi zasíláno na našich komunikačních sítích, budu právě toto žádat, aby se to jasným způsobem ustavilo.
Myslíme na ně. Jinými slovy, neuděláme nic. Já rozumím tomu, že situace na trhu je složitá. Možná. Přímé lety jsme zrušili, protože to zrušili i jiní. Také se létá přes arabské Emirates, Qatar Airways, ti lítají do Číny, tam nevím, že by omezili lety, a ti lidi pak doletí sem. Jsou vyzýváni různí naši občané, kteří tam byli. Pak je to jasné, ale budeme mít zvýšené výdaje nemocenského pojištění, třeba si říct. Ne každý může zůstat 14 dní doma, jen tak.
Děkuji za slovo.
Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Víte, já myslím, že tady máme přece zavedený systém. My na to máme peníze, ale problém je ten, že v momentu, kdy já můžu jenom někomu pořád něco doporučovat, tak je to o ničem.
Nyní tedy pan poslanec Vít Rakušan, připraví se kolega Kalousek.
Tady je přesně vidět napříč politickým spektrem ta komunální zkušenost. Já navážu za svého předřečníka. Pane ministře, ona to skutečně není politická záležitost.
Takže tyto země jsou nyní těmi, kde roste počet nakažených nejvíce, zhruba o 500 až 800 případů denně navíc. Stejně tak roste počet úmrtí. Takže to je jedna skupina osob, které jsou, samozřejmě pak ty navazující kontakty jsou v domácí karanténě. Zatím se u nich nemoc neprojevila. Druhý člověk, další tedy, který byl nakažen, je z Prahy, profesor, o kterém byla také zmínka mediální, ten je rovněž v Nemocnici Na Bulovce hospitalizován. V tuto chvíli tedy čtyři na Bulovce, pátá, ta nově potvrzená paní, v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Stav všech je dobrý, z hlediska klinických příznaků je ten průběh velmi mírný, takže všichni tito pacienti patří do té skupiny zhruba více než 80 % celosvětově nakažených, kteří mají mírný průběh daného onemocnění. A znovu říkám, těch pět potvrzených v České republice patří do té mírnější formy, nebo nejmírnější formy průběhu toho onemocnění. Toto velmi intenzivně probíhá od neděle. My jsme již celou řadu těchto kontaktů dohledali. My v tuto chvíli máme více než 300 lidí v České republice umístěných do domácí karantény. Ale samozřejmě ten počet se mění v čase. Takže tolik jenom k té aktuální situaci. Myslím si, že orgány ochrany veřejného zdraví v tomto směru dělají svou práci a tu situaci zvládají. Nemáme zde zatím skutečně žádný předpoklad nějaké širší epidemie, nějakého komunitního šíření v rámci České republiky. A nemyslím teď jenom Itálii, kde ta situace je nejvážnější, ale je to samozřejmě i Německo, je to Francie, Španělsko a další. My přesto děláme maximální opatření, abychom zabránili pokud možno šíření té nemoci, případně zavlečení dalších případů do České republiky. Pokud jde o severní Itálii, tak na 14 dní a poté budeme tu situaci vyhodnocovat. V případě Jižní Koreje zatím na dobu neurčitou. To jsou ta opatření týkající se tedy zákazu letů. Hromadná akce, 100 tisíc lidí. Takže tyto závody budou se běžet bez diváků. Je pravdou, že v rámci evropských zemí se poměrně nyní šíří tato opatření ve smyslu zákazu nějakých hromadných akcí. Je to Francie, je to Německo, je to Švýcarsko. Jsou to počty buď tisíc, nad tisíc osob nebo ve Francii nad 5 tisíc osob. Akce, které jsou v tuto chvíli zakázány.
Jako prvního vyzývám k vystoupení pana poslance Romana Onderku a připraví se pan poslanec Pavel Plzák. Také na faktickou. Pane poslanče, máte slovo. A prosím o klid v jednacím sále!
Lesy se zatím ve velkém měřítku v České republice nevypalují, kdežto kšeft se psy, s kočkami a s dalšími domácími zvířaty je prostě třetí největší po sexu a po drogách.
On mi přesně trošku nahrál. A nedostalo se mi ani od paní profesorky nějaké odpovědi, které bych výrazně rozuměl. A já našemu Ministerstvu spravedlnosti věřím a podle toho se také zachovám.
Děkuji.
V rychlosti. To je bod jedna. On o tom tady hovořil můj předřečník.
Děkuji za slovo. Hezký podvečer kolegyně, kolegové, pane místopředsedo. Je to problém, o kterém si myslím, že je to vážný problém, a před kterým bychom neměli jako poslanci, jako volení zástupci lidu, strkat hlavu do písku. Někteří soudci a někteří úředníci nás varují, že bychom neměli dělat v trestním zákoníku revoluci, ale já mám za to, a naopak si myslím, že jsme tuto revoluci měli udělat už mnohem, mnohem dříve.
Pan senátor? Máte zájem, nemáte. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Tím končím projednávání tohoto tisku.
Vy se nepohybujete v Praze? Vy nejezdíte městskou dopravou v Praze? Vy nevnímáte, že do Prahy přijíždějí tisíce, desetitisíce, statisíce návštěvníků z celé planety každý měsíc? Vám se nezdá normální, že by se tedy měla zavřít veškerá doprava v Praze a nějak ochránit Prahu, tak jako teď chcete chránit Nové Město a Vysočinu? Když jedno, tak i druhé. V tom je ta nelogičnost. O tomto se bavíme.
Děkuji. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Já myslím, že například to opatření zákaz návštěv, že je správně. Není pravda, že kritizujeme za každou cenu. Takže děláme to pozdě. A není pravda, že hledáme za každou cenu. Budiž, beru na vědomí, nic už s tím neudělám. Je to pravda. Bohužel.